To je 750 milionů na akce, které se z velké části často ani nebudou konat. To je prvních 750 milionů, které máme k dispozici. K tomu si vezměte tu miliardu, kterou jsme dostali další. Samozřejmě vodítkem jsou nám tam, řekněme, ta řízení, která se přes odborné komise na Ministerstvu kultury vedou, díky nim máme informace, víme, koho podporujeme. A to se stalo, abychom je nemuseli znovu svolávat, abychom urychlili ten proces, proto jsme použili těch znalostí, které na ministerstvu jsou. Dalších 300 milionů je tam na podporu regionů. Tohle mi připadá dost důležité, protože účelem je, aby ta kulturní infrastruktura díky této epidemické krizi nezanikla. Máme takový program - 30 milionů na to, abychom pomohli digitalizovat. Pak je tu ještě jedna věc, kterou vlastně ještě ani nemůžete vědět. To bych řekl, že je takové opatření, které by mělo jít proti recesi. Tady vám ty sumy neřeknu, o těch se teprve bavíme. To není jen tento zákon. To znamená, to není tak, že tady není nic, co by se jim nabídlo. Toto není jediná věc, kterou mohou oni používat. Toho je přece daleko víc. A to by bylo asi ještě na daleko delší debatu. Já s tím souhlasím, tady byla řečena třeba ta oblast audiovizuálních děl a produkce, je i pro mě nesmírně důležitá. S utěrkou se to nedá vyslovit, jo. V minulosti to od sebe odstrkovalo. V minulosti to bylo...
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 45. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. S náhradní kartou číslo 24 hlasuje pan poslanec Bělobrádek. - Tak tedy zpět k omluvám. Tak. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve čtvrtek 19. března jsem svým rozhodnutím na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Navrhujeme U tohoto sněmovního tisku v současné době není splněna zákonná lhůta, ta uplyne až 16. května. A nyní mám pro vás ještě dvě informace. O tomto je již nehlasuje. Dále si prosím škrtněte bod 363 schváleného pořadu, Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou - tento byl již projednán dne 28. 4. na 47. schůzi Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, hezké odpoledne. Já bych navrhl následující změny pořadu schůze v duchu již svého avíza na jednání grémia, kde jsme ale bohužel nedosáhli stoprocentní shody. sněmovní tisk 849 - Ministerstvo financí - o úpravách elektronické evidence tržeb; Jedná se o vládní návrhy zákonů předkládaných ve stavu legislativní nouze a všechny garanční výbory v tuto chvíli již uvedené předlohy projednaly. Čili to je první návrh. A druhý návrh, který jsem rovněž avizoval dneska ráno na jednání grémia, je prosba o předřazení bodu číslo 250, jedná se o sněmovní tisk 645, školský zákon, zejména řešení povinné či nepovinné zkoušky z matematiky, a sice jako první v bloku třetích čtení. Čili zařadit tisk 645, školský zákon, bod číslo 250, jako první v bloku třetích čtení.
Kdo je pro to, abychom vedli obecnou rozpravu? Kdo je proti? Schválili jsme konání obecné rozpravy, kterou nyní otevírám.
Děkuji vám za slovo. Nechci teď zabíhat tedy právě do tohoto konkrétního návrhu. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že jestli je nějaký sektor skutečně velmi postižen současnou situací, tak vedle cestovního ruchu, který se totálně zastavil, tak právě kultura tím sektorem je. A kreativní průmysl v České republice zaměstnává desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí. My jsme navrhli několik konkrétních věcí.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Prosím, pane poslanče. Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, který zazněl, to je omezení řečnické doby na délku deseti minut. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Kdo je schopen o ty peníze požádat. Zda jsou to velké firmy, střední, malé nebo mikropodniky.
Nyní však tato opatření zbytečně dopadají na velmi početnou skupinu obyvatel pracujících na opačné straně hranice. A právě proto se snažíme už od konce března s kolegy prezentovat návrhy chytrých řešení, která by překračování státních hranic umožňovala. A to nejsou jen cesty za prací nebo za rodinnými příslušníky, ale v těch následujících týdnech budeme muset řešit i cestování dětí do škol právě v těchto příhraničních regionech. Přesto je to téma tak závažné, že bych si dovolil navrhnout zařazení nového bodu, ve kterém se budeme dotazovat vlády na její plán v oblasti překračování státních hranic pendlerů a rozdělených rodin.
Takže bych prosil, abychom to přesunuli na konec druhých čtení. Takže tady bych měl tuto prosbu přeřadit na konec druhých čtení.
Děkuji za slovo.
Ke mně to nedoputovalo, omlouvám se.
Jde o to, v jaké podobě náš stát poskytuje odborné veřejnosti informace... Jde o to, v jaké podobě poskytuje náš stát odborné veřejnosti informace a data o koronaviru. Jde o o něco přesnější anonymizovaná data z testování, než jaká jsou k dispozici nyní. Příkladem nám v této oblasti může jít i Slovensko. Jde o data, podle kterých se ve skutečnosti bude řídit budoucnost celé země. A bez dat nelze zodpovědně dělat politiku. Naopak data poskytnutá univerzitám a veřejným výzkumným institucím pomáhají lepšímu rozhodování. Návrh usnesení týkající se tohoto mimořádného bodu potom za Piráty bude navazovat na náš plán Budoucnost řešíme teď.
Nyní odhlížím od jeho nesprávného očíslování ze strany předkladatele, což lze jako legislativně technickou chybu napravit. Prvním důvodem by bylo, že pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz na náhradní akci do jednoho měsíce od podání jeho žádosti. To by bylo pro většinu pořadatelů naprosto likvidační, jelikož nyní nedisponují a minimálně do příštího roku disponovat nebudou potřebnými finančními prostředky. Takový postup by tedy vedl nejspíše k úpadkům mnoha pořadatelů kulturních akcí a ve svých důsledcích by nepřinesl nic dobrého ani zákazníkům. Ztratili by totiž šanci jak na návštěvu náhradní akce, tak i na navrácení vstupného. K tomuto návrhu se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si, pane ministře, cením toho, že jste vlastně už 9. dubna předložil na jednání vlády návrh, který se týká částečné kompenzace aktivit v oblasti kultury v důsledku koronavirové epidemie. Vy jste, pane ministře, členem vládní koalice, členem vlády, který velice často hovoří o tom, že je správné, že se takto masivně zvyšují státní výdaje, že se mění zákon o státním rozpočtu, takže velmi výrazně narůstá státní deficit. Dnes už se blížíme ke 300 miliardám korun. Tak mě trochu překvapuje, že sám netlačíte na to, aby se tento obrovský balík, vůči kterému my jako pravicová opozice máme různé výhrady, z vašeho pohledu nevyužil více pro oblast kultury. Protože si opravdu myslím, že by to bylo velmi zapotřebí a že ta jedna miliarda je suma, která je prostě nedostatečná. A je samozřejmé, že jste musel kompenzovat výpadky příjmů ve vašich příspěvkových organizacích. Ale myslím si, že některé části kulturního segmentu jsou stále nedostatečně pokryté. Já jsem vám adresoval dopis, kde jsem vás vyzval k tomu, abyste se zabýval situací na knižním trhu, která je velice neutěšená. Navrhl jsem, a chtěl bych to tady zopakovat, aby vláda vyčlenila jednorázově 500 milionů korun na podporu knižního trhu pro letošní rok, která by umožňovala kompenzovat ztráty v tom řetězci nakladatelů, distributorů i knihkupců. I když už jsou knihkupectví otevřena, tak za velmi přísných epidemiologických - nebo údajně epidemiologických - podmínek. Ten trh je velmi zasažen a myslím si, že pro naši zemi, kde knižní kultura hraje tak důležitou roli, je to velké riziko. A určitě existují způsoby, jak těchto 500 milionů korun distribuovat ve prospěch aktérů, kteří se na tomto trhu pohybují. Takže to je jeden segment. Tam si myslím, že jsou také velké rezervy v tom, jak tuto oblast podpořit. Chápu, že není úplně snadné ta opatření v poměrně rychlém čase dělat, nicméně řada vládních opatření se vyznačuje velikým zmatkem, překotností, častými chybami. Myslím si, že do této kategorie třeba patří zveřejnění podmínek na provoz divadel. A nyní k tomu vlastnímu návrhu zákona o podpoře kulturních akcí. Vy jste, pane ministře, říkal, že je to vlastně zákon o festivalech, ale určitě by bylo dobré říci, že to vlastní znění toho zákona takové není. Ten záběr je tedy mnohem širší.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové.
Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den. Není pochyb o tom, že Ruská federace proti České republice zahájila nejagresivnější diplomatickou a zpravodajskou eskalaci za poslední desítky let. Ruští ministři vyhrožují českým komunálním politikům za to, že svobodně rozhodli podle platných českých zákonů. Na českou ambasádu v Moskvě a na generální konzulát v Petrohradě byly provedeny fyzické útoky. Je potvrzeno, že Rusko stojí za kybernetickými útoky a špionáží proti našemu Ministerstvu zahraničních věcí. Ve stejné době musela být dvěma lokálním českým politikům, starostovi Prahy 6 a primátorovi hlavního města, poskytnuta policejní ochrana. Souvislost určitě není náhodná. Ruská federace vede dlouhodobou dezinformační kampaň proti České republice, včetně výzev k fyzické likvidaci těchto komunálních politiků. Všechny tyto kroky - a mohla bych jmenovat i některé další - jsou natolik závažné, že k nim nelze mlčet. To ani v současné situaci, kdy řešíme dopady pandemie koronaviru, nemůžeme opomíjet a tato bezpečnostní rizika nemají zapadnout. Vláda by měla zaujmout jasné stanovisko. I míra zasahování Ruska do českých záležitostí je neúnosná, proto prosím, zařaďme tento bod jako druhý bod dnes po senátní vratce.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo, pane předsedo.
Děkuji.
Vy, kteří jste zastupitelé, máte možnost napravit to, aby vaše městské a krajské rozpočty nebyly kráceny. Jestliže tento pozměňující návrh nepodpoříte, je to jasný vzkaz lidem, že vám na městech a na krajích nezáleží a že přesto, že jste měli možnost tento výpadek jejich rozpočtu kompenzovat ze státního rozpočtu, tak jste se rozhodli, že je potrestáte a peníze jim vezmete. To si potom zodpovězte před svými voliči. Říkám to z toho důvodu, že tento návrh zákona totiž přichází ještě s dalším krokem, který omezí rozpočty obcí a krajů opět o další miliardy. Nevím, jestli vám to paní ministryně řekla, ale tento daňový balíček vezme v druhém kroku z rozpočtu obcí 7 miliard a z rozpočtu krajů necelé 3 miliardy. To znamená, že v součtu toho, co se schválilo v úterý, a v součtu toho, když to schválíte dnes, dojde k výpadku v obecních a krajských rozpočtech ve výši 25 miliard. To máte dneska ve svých rukou a svým rozhodnutím ovlivníte, zda obce a kraje o tyto peníze přijdou. Z toho důvodu jsem přesvědčen, a nabízím vám možnost, máte svobodnou volbu, že se můžete postavit za rozpočty obcí a krajů. A ještě mám dva pozměňující návrhy, které v obecné rozpravě uvedu a pak se k nim přihlásím v podrobné rozpravě. Řada renomovaných ekonomů upozornila svým dopisem a výzvou na riziko, které v případě přijetí tohoto návrhu přinášíte státnímu rozpočtu. Jestliže nezastropujete možnost vyplácení ztrát zpětně ze zisku roku 2019 a 2018, tak se taky může stát, že z národního rozpočtu uděláte smetiště nepodařené ekonomiky nejenom Evropy, ale i nadnárodních korporací celého světa, protože ty ztráty půjdou do našeho rozpočtu, protože není zastropováno, jakým způsobem je tato vláda chce limitovat. Možná, že paní ministryně řekne, že to tam je, ale tak jak já mám informace a z toho vyjádření ekonomů jasně vyplývá, že tam limit není. Tohle stávající krok umožňuje. Když se to přepočítá na kupní sílu a sílu ekonomiky České republiky, tak jsem to stáhl na zhruba 16 milionů, které se mohou vrátit. Z toho důvodu vás žádám o podporu ať už příspěvkům obcím a krajům, anebo zastropování tohoto instrumentu, které Ministerstvo financí zavádí.
My jsme včera na rozpočtovém výboru poměrně dlouho vedli k tomu debatu. Proto jsme navrhli limit pro zpětný odpočet v maximální výši 25 milionů korun a žádám tímto o podporu našeho návrhu.
Návrh je případně třeba načíst potom v podrobné rozpravě. A teď tedy se můžeme vrhnout na ty skutečně přihlášené. Pan poslanec Luzar se omlouvá mezi 15. hodinou a půlnocí z rodinných důvodů.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Co se týká změny zákona o dani z příjmů a zpětného uplatnění daňové ztráty, já jsem o tom hovořil i včera na rozpočtovém výboru. Pokud to zůstane v takovémto stavu, v jakém to je, tak pro mě to hlasovatelné není. U mě je to maximálně do 30 milionů, ale podpořím každou rozumnou do 30 milionů, protože opravdu zatnout sekyru 30 miliard ve státním rozpočtu, to si myslím, že si dovolit nemůžeme.
Proto už také zaznívalo, že sdílené pracovní místo bude fungovat jenom na základě pobídek, dotací. A to je to, čeho se obávám a kde vidím, že to je zbytečně takhle drbání se přes hlavu na druhém uchu. Potřebujeme spíše nějaké doprovodné úlevy pro zaměstnávání určitých skupin osob. Za Piráty bychom navrhovali daňové úlevy pro lidi pečující ať už o malé děti, nebo pečující třeba o osoby závislé, o své blízké, kteří mají příspěvek na péči. Ano, přes datové schránky to lze, ale to je vše. A ještě bych zmínila samozřejmě návrh pirátský, kdy předkládáme pod číslem 5204 pozměňovací návrh k automatické valorizaci minimální mzdy. Ten je za nás jakousi prevencí politických divadýlek do budoucna. Tam není problém na té příjmové stránce u státu, ale tam je problém v tom, že tihle lidé nemají žádná práva typu dovolené, typu opravdu mít nárok na tu práci. Ano, to je ta flexibilita, ale teď během koronavirové krize se ukázalo, jak je to riskantní. Dohodáři nedostali podporu od této vlády. Třikrát tato Sněmovna zamítla návrhy na kompenzační bonus v nižší výši, který jsme předkládali jako Piráti, a podpořila ho úplně celá opozice, a nyní jsme u toho, že bychom měli podpořit další jaksi rozvolnění těchto dohod. Za mě to nedává smysl. A já to chci ještě jednou vypíchnout.
Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi představit vám návrh protikrizového daňového balíčku. Cílem tohoto návrhu je zmírnit nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie prostřednictvím novel šesti daňových zákonů. V současnosti si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu pouze dopředu, mají tedy možnost si v následujících pěti zdaňovacích obdobích snižovat, či dokonce nulovat svou daň. Nejde přitom o daňovou výjimku, ale koncepční institut, který umožní velmi rychle v daňové povinnosti zohlednit utrpěné ztráty. Nicméně i přesto jsme do návrhu vložili opatření, které zabrání účelovým převodům ztrát ze zahraničí. Opatření znamená výrazný makroekonomický posun. V současnosti lze ztrátu totiž uplatnit pouze do budoucna. Nový mechanismus tedy znamená zavedení takzvaného vestavěného stabilizátoru ekonomiky, který má proticyklickou funkci. Toto opatření neznamená ve střednědobém horizontu výpadek příjmů veřejných rozpočtů. Už dnes si mohou poplatníci - prosím zdůrazňuji - už dnes si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu, ale teprve v pozdější době. Daňová ztráta bude pouze uplatněna ve srovnání se současným stavem dříve. V tomto světle je zapotřebí vnímat publikované cashové dopady do veřejných rozpočtů. Celkový rozpočtový dopad dokonce může být v konečném důsledku pozitivní. Podnikatelé totiž dostanou pomoc v okamžiku, kdy ji potřebují. Toto opatření bylo ze strany Ministerstva financí navrženo bez horního limitu a v této podobě jej schválila vláda. Čili do státního rozpočtu nakonec poplyne více peněz a celková bilance se tím pádem vyrovná. Ještě k tomu výpočtu. My samozřejmě nejsme schopni na Ministerstvu financí spočítat, kolik firem skončí ve ztrátě. Takže jsme ten výpočet, a proto sami uznáte, že je velmi hrubý, ten jsme provedli tak, že jsme vyšli z modelu, kalkulovali jsme s modelem vycházejícím z propadu zisků společností v minulé hospodářské krizi při zohlednění odhadované výše propadu v současné situaci. Další novela daňového zákona se týká daně z přidané hodnoty. Protikrizový daňový balíček přichází se snížením sazby u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce, sportovní události, ale také vstupného na sportoviště včetně jízdného na vleky. Narovnáváme, vzpomínáte si? Chceme jim poskytnout, aby se mohly dostat ze složité finanční situace. Takže toto osvobození bude moci ze strany obce být provedeno i zpětně.
Myslím, že v systému bude několik návrhů, které tu podporu zvednou pro vyšší počet zaměstnanců. Tam už to skoro nemá ani ekonomický smysl. Myslím, že to nebylo úmyslem. To je první problém, který bychom měli debatovat. Možná to čtu špatně, pokud je to jinak, je to v pořádku. To se může stát. Myslím si, že musíme vést debatu i o tom počtu zaměstnanců. Vláda se podle mě k tomu neodhodlala z rozpočtových důvodů. Proto jsme navrhovali už v březnu to, s čím přišla paní ministryně nyní. Měli bychom víc dat, měli bychom z čeho vycházet a ta pomoc by mohla být cílenější, a tím pádem přesnější.
Děkuji. Přestože jsem připomenul neformální dohodu poslaneckých klubů, že v legislativní nouzi, respektive u zákonů ve zkráceném jednání neuplatňujeme faktické poznámky, tak tu přihlášku mám. Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. A samozřejmě má právo vystoupit. Prosím, máte slovo. Prosím.
A to klíčové číslo bude v okamžiku hlasování, až budeme ve třetím čtení.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo.
Já proto budu podporovat to, co připravil kolega Jan Bauer, který vypouští zcela tu podmínku počtu zaměstnanců. To je vše.
Připraví se paní poslankyně Hana Aulická.
Děkuji za slovo.